To znamená - jenom pro případné diváky tohoto záznamu.
Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Juchelka a připraví se pan poslanec Nacher.
Ale budu na něho rovnou reagovat samozřejmě, poněvadž tady ten váš graf klesá z toho důvodu, že za vlády Andreje Babiše rostly platy. Vždyť si všichni vybavujeme, kolik narostly platy pedagogickým pracovníkům, učitelům, kolik hasičům a tak dále. Takže to je samozřejmě jasné. Tady je důležité, do jaké míry se senioři snažili být v rámci svých důchodů zabezpečeni. A naopak ten strach o to, že vlastně přijdou o část té inflace, kterou vy tady navrhujete, tak to jde za vaší vládou. Já jsem tady pouze přečetl to, co bylo v programovém prohlášení vlády, té předchozí, a všechno to, co tam bylo, tak se splnilo. K panu místopředsedovi Skopečkovi. Pane místopředsedo, já vám jenom přečtu to jedno číslo v rámci té zodpovědnosti. Za čí vlády? A kdo má Ministerstvo financí?
Já vám děkuji, že jste dodržel čas. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nacher.
Ale jinak já jsem teď odhalil, já jsem pochopil, jak vy to tady teď děláte. Takhle to je ten scénář. A teď si tu krátkou sirku vytáhl zřejmě Jan Skopeček. Protože kdyby on nevystoupil, nebylo by 7 faktických poznámek, které na něj logicky reagovaly. A jak říkám, ony by nebyly, kdyby tady nebyly urážlivé komentáře na opozici. Takže kolegové, znovu. Vy jste v koalici, my jsme v opozici. Tohleto jste mohli dělat v minulém volebním období, teď si na to zvykněte. To je takový ideální stav. Ale takhle ten život nefunguje.
Myslím si, že na rozdíl od řady jiných poslanců.
Reaguji na vás, velice obecně, i na pana ministra Jurečku. Co to pomůže občanům této země? Já jenom prosím, pojďte spolupracovat. Pojďme na tom konečně zamakat, jak se říká u nás.
Určitě na něj velmi apeloval, aby byla důchodová reforma hotová.
Vy jste zařízli obecnou rozpravu.
Ještě upřesnění omluvy, která došla. Pan poslanec Igor Hendrych upřesňuje, že se omlouval dnes ráno od sedmi do devíti hodin. A ještě chce na proběhlou rozpravu reagovat pan poslanec Radek Vondráček.
To nejste benevolence sama. Žádná benevolence sama. Já reaguji na pana Michálka. A já jsem mu ještě chtěl říct, že... Takže zpátky k tomu. Já chci jenom říct, že každý zákon, který tady přijímáme, tak by měl projít nějakou demokratickou diskusí, to je podstata legitimity toho parlamentního postupu, té procedury. To je taky podstata toho, aby to tam případně mohl zkoumat ten Ústavní soud, že může vlastně znát názory těch stran. A vy jste vlastně tu materiální, tu meritorní debatu vůbec nepřipustili. On to tady v podstatě dobře říkal myslím kolega Kolovratník: tak jsem si za expertné někoho najal, mám tady připravené podklady, a vůbec jsem nepřišel na řadu. Takže aby byl ten zákon uvěřitelný, aby byl legitimní, tak vyžaduje nějakou debatu, od toho tady jsme, od toho je ten parlament a vy jste ho obešli. A já jsem byl v té televizní debatě a tam ten pan profesor právě upozorňoval, že když bude tímto způsobem ochromován parlament, tak potom to vede až k totalitním praktikám.
A nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.
A už to, že vám dovolí vlastně, abyste se dostali do těch médií, protože tradičně ty strany nemají peníze ani média. No protože zkrátka ti oligarchové dali jednoznačný pokyn. Takže dneska ráno jsem se dozvěděl od té redaktorky, a samozřejmě je to ten - jsem se dozvěděl, že vlastně pan Okamura tady mluvil nesmyslně a že celá tato šaškárna, která tady probíhá, je kvůli tomu, aby Babiš vyhrál volby zase. Tak neuvěřitelný. Já jenom připomenu, že my jsme ty volby už vyhráli osmkrát. Takže Česká televize ignoruje Babiše. Je to uvěřitelné.
- Samozřejmě ještě dodám, že SPD je zásadně proti zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. V případě, kdy účastník odejde do důchodu později, je to přesně naopak. Po vstupu do druhého pilíře již pojištěnec nemá možnost z tohoto pilíře vystoupit. Do druhého pilíře pojištěnec investuje část své mzdy a peníze se mu zde už zúročí podle situace daného fondu. Naspořené peníze ve druhém pilíři jsou majetkem pojištěnce. Úspory je tedy možné dědit. Výběr příspěvku zajišťuje sociální pojišťovna, která následně finanční prostředky předá jedné z několika důchodových správcovských společností. Až dovrší pojištěnec důchodový věk, bude pobírat důchod ze dvou zdrojů. Důchody z druhého pilíře mohou mít formu dočasného, nebo doživotního důchodu, nebo programového výběru. Doplňkové důchodové spoření je dobrovolné. Vybrané příspěvky jsou zhodnoceny na kapitálovém trhu doplňkovou důchodovou společností. Je stanovena sociální pojišťovnou a určuje výši důchodu.
Takže prosím opět, vraťte se k věci.
Já myslím, že to řeší, protože problém je v tom, že... A to mezinárodní srovnání jsem tady dával už ve svém prvním projevu v úterý. Zajímavé je, že mi nikdo do řeči neskočil. Takže byste si ve vedení Sněmovny jako, vy jako předsedkyně, měli udělat trošku pořádek, aby byl stejný metr. A teď vám Slovensko vadí a v úterý vám nevadilo. Jasně, to já vím, a já jsem přesvědčen o tom, že k věci mluvím. Já znám ten paragraf, proto tady opakovaně opakuji, že mluvím k věci, ale dobré by bylo, abyste si tedy zjednali, nebo abyste to trošku řídila tam u vás, ve vedení Sněmovny. Já tam nejsem.
Přesně tak.
Dobrá, tak já se tady přesunu na stranu 44 k závěru.
Vážený, pane předsedo, paní předsedkyně, bude lepší... Vážení spoluobčané, dámy a pánové, to bude jednodušší. Nevidím skutečný důvod pro to, aby byla vyhlášena, a nejsem v tom sama. - Já vám ty projevy potom dám, paní kolegyně. Prostě to jen zkouší, kdyby to náhodou vyšlo. Ztrácí tu čas, jak je jejím zvykem. Tentokrát na to, aby se vlomila do zavřených dveří. Je to zbytečné a nedůstojné. Totálně nás převálcovali. A zítra ještě budou pokračovat. Možná to s pomocí té síly vyjde, ale jen tady. Další zdi v podobě Senátu, možná podpisu prezidenta a především pak Ústavního soudu neprorazí ani beranidlem, které si vzala na pomoc. No, to nevím. Pokud by se tak stalo, tak jsou tady vážné obavy, zda ještě žijeme v demokratickém a právním státě. Jediný vládní argument je, že by státu vznikly škody. Pojďme si o nich něco říci. Kdy, kvůli komu a jak by vznikly. Předně to, že se budou zřejmě důchody valorizovat, mohla vláda předpokládat už před mnoha měsíci. No, ale vrátit nechce nic. Mezi nejhoršími jsme třeba u potravin, u služeb, u cen v restauracích, ve zdravotnictví. Alespoň o tom hovoří čísla Eurostatu. Hůře je na tom pouze Maďarsko a Lotyšsko. Španělsko, si myslím, že je podstatně zadluženější než my. Bojovat proti inflaci má ČNB. Svalování na někoho jiného nebo vymlouvání neobstojí. Když se podíváme na čísla z jiných zemí Evropy, tak máme jasný obrázek. Navíc to nejspíš nebude tak úplně horké, protože sám pan ministr financí v neděli připustil, že to rozpočet... Mám z toho dojem, že to prostě zkoušíte, co všechno si můžete dovolit. Můžou, protože mají tu totalitu. Můžete jí přisoudit cokoliv, ale že by měla prsty v covidové epidemii, to asi můžete těžko. Tato vláda má stále růst, my jsme měli propad a ještě nám to vyčítali, že jsme dali 370 miliard. A zdravím všechny živnostníky, voliče ODS. Od nás jste dostali peníze, od nich nic. Ohrožené bylo zdraví a životy. To, jak asi sami uznáte, je trochu jiný kalibr obav. Možná byste si mohli vzpomenout, jaká byla situace? Celosvětový nedostatek kvalitních roušek, nikdo pořádně nevěděl, co všechno covid dokáže způsobit. Tehdy svět neměl dostatečné informace, proto bylo lepší sáhnout možná k přísnějším, ale rozhodně bezpečnějším opatřením. Snad uznáte, že nynější pohnutky k nouzovému stavu jsou oproti tomu malicherné. Tady to odsouhlasili, Topolánkovo dílo, 600 miliard pryč. Ač nejde o malou částku, pak je chybou vlády, že s ní nepočítala, anebo možná, jak vyplývá z nedělního vyjádření, počítala. Nechápu, kdo tohle vymyslel? Tuto zemi vybudovali. Ale důchodci byli u toho a těm vděčíme za to, že žijeme v této krásné zemi. Můžete si stěžovat na lampárně. Ale my všichni doufáme, že pan prezident se stane prezidentem všech a že to zamázne a že ten Ústavní soud to nedostane ani na stůl. Ideální situace. Není bez zajímavosti, že tehdy, kdy Ústavní soud reagoval na chování vlády, to byla právě vláda ODS, která chtěla omezit podporu stavebního spoření, narazila tehdy na ústavní soudce. A není to opět pod stejným stranickým praporem? Jenom připomínám, že jsme od roku 2014 ODS porazili osmkrát. Mimochodem stavební spoření ODS leží v žaludku už dlouho.
Ta situace je opravdu tristní, v okamžiku, kdy tady vláda předkládá návrh zákona, kterým chcete okrást 3 miliony příjemců důchodů o jejich peníze. Valorizace důchodů v závislosti na inflaci byla zakotvena do zákona proto, aby vlády o své libovůli nemohly okrádat důchodce. Jak píší mainstreamová média, stát tím ušetří jen letos desítky miliard korun. Ale to jsou miliardy, které Fialova vláda ukradne konkrétním starým a bezmocným lidem. Neboli místo toho, abyste zkrouhli zbytné výdaje, například vyplácíte tady desítky miliard solárním baronům, desítky miliard tady jdou na Ukrajince žijící v České republice, zatímco české důchodce a příjemce důchodů chcete okrást. Součástí veřejného práva je také právo sociálního zabezpečení. Co dělá tato vláda? To víme. Potřebuje utratit peníze jinde. A nikoliv ve prospěch našich občanů. Hnutí SPD bude vždy bránit potřebné staré a bezmocné lidi, které Fialova vláda hodila přes palubu. Fialova vláda chce prostě okrást 3 miliony příjemců starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů. Je proti nám obrovská přesila. Ale SPD bojuje ze všech sil za všechny důchodce a také za všechny slušné občany. Okrást nejslabší, abyste mohli utrácet jinde, není nic jiného než odporný čin a vaše ostuda. Styďte se, poslanci a ministři Fialovy vlády! Protože ta situace v České republice je opravdu velmi vážná. Již milion českých občanů žije pod hranicí chudoby. Pokles reálných mezd v České republice je nejvýraznější ze všech členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD, tedy v podstatě všech evropských zemí. Teď jsou plná média zpráv, jak vy bezprecedentně zadlužujete Českou republiku. A média k tomu, ta hlavní média k tomu ale mlčí stále. Vy nás ženete naplno do řeckého scénáře! To znamená, že Česká republika už se z těch dluhů nemusí vyhrabat, jenom kvůli nekompetentní vládě. A já myslím, že to mlčení, kdy i mnoho komentátorů zatím mlčí, mnoho médií zatím mlčí, že je to opravdu zkáza. Takže tímto bych chtěl také požádat všechny, aby už přestali mlčet a aby jasně pojmenovávali tohleto zlo, co tady předvádí Fialova vláda, protože nás to stahuje, stahuje nás to dolů úplně všechny. Průměrná česká domácnost nyní vydává 48 % svých příjmů na bydlení a potraviny. A odpovědnost za tento stav nese jednoznačně, jednoznačně, vláda Petra Fialy. To znamená, už ve všech i mezinárodních parametrech je Fialova vláda v podstatě nejhorší ze všech. Ale problém je, že kdybyste na to dopláceli aspoň vy, vládní politici, ale vy sami sobě si platy přidáváte a ještě si chcete přidat, SPD je proti zvyšování platů politiků, ale zároveň občany o peníze připravujete. A my jsme tady na to upozorňovali vloni. A byli jsme pod atakem útoku. Neustále na mě útočí i předsedkyně Sněmovny, paní Pekarová Adamová. Útočí na mě za to, když jsem upozorňoval, že na to nejsou peníze, že přivedete české občany na dlažbu. Já jsem od začátku říkal, že skutečným válečným uprchlíkům přiměřenou pomoc, to jsme říkali, proč ne. Ale zároveň jsem říkal, když jsem koukal na vaši diletantskou a neschopnou vládu, že vám dojdou peníze velmi rychle a že uděláte z nás zemi, kde stoupá největší zadlužení vůbec ze všech evropských zemí, a měl jsem pravdu.
To prostě takhle není. Protože my v momentě, kdy změníme mechanismus, tak změníme tu křivku. To je prostě úplně jasné. Připomenu, že jsou dva druhy obstrukcí, a záleží na tom, jak se k tomu ta většina postaví. A to je ten problém.
Čas, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Jenom ho chci pochválit za pěkné vystoupení, pěkné grafy a takové vystoupení patří do prvního čtení v rámci standardního legislativního procesu. To je ten zásadní důvod. Jestliže říká, že tady nikdy nezazněla tak silná prohlášení ze strany opozice, že nikdy něco, nikdy nepustíme, tak já jsem tady devět let a poprvé jsem to slyšel od Miroslava Kalouska u EET, který opakovaně veřejně mediálně prohlašoval, že EET nikdy, nikdy neprojde. Nyní je to koaliční partner pana Jurečky, který ho tenkrát běžně oslovoval a označoval jako pasáčka vepřů. Chtělo by to trošku nějakou konzistenci a nějaký opravdu nadhled. To je ten, který řešil EET. On tam ten soud napsal, že nelze vyloučit, že došlo k zásahu do ústavně chráněných hodnot a principů, tak jak je vymezen, ale že navrhovatelka... Přeložím do češtiny: kdyby si s tím dali víc práce, možná tenkrát uspěli. Ale co tenkrát ten soud hlavně zohlednil? My na to máme pár hodin a přes noc, ani přestávku na oběd nám nedáte!
Čas! Nyní paní poslankyně Balaštíková, připraví se pan poslanec Foldyna. Nyní vystoupí pan poslanec Foldyna. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Já se koukám na sociální sítě, jak lidé komentují ta naše vystoupení tady, a docela se bavím. Tady paní kolegyně poslankyně z Občanské demokratické strany tam dává fotografii nějakého důchodce z Vysočiny a ten říká: Já souhlasím s ministrem financí. Máme dost, nechceme přidat, nechceme ubrat, všechno je v pořádku. Čeká nás hodně práce. Tak to je super! To jsou komentáře!
Pokud bychom využívali faktické poznámky k tomu, že budeme komentovat, co kdo dává na sociální sítě, tak bychom se tady asi opravdu nezastavili. Prosím, vaše dvě minuty.
Já bych tedy chtěla, aby pan nepřítomný ministr Jurečka dorazil, protože jsem tady reagovala několika faktickými poznámkami.
Děkuji, paní poslankyně. To byla poslední faktická poznámka. Nyní se dostáváme k přednostním právům. První tedy vystoupí pan předseda Okamura, kterému dávám slovo, a zároveň se vystřídáme v řízení schůze.
Vážené dámy a pánové, tak už třetí den tady hnutí SPD bojuje proti tomu, aby Fialova vláda okradla důchodce o slíbenou valorizaci důchodů. Zaměstnavatel musí také předat jeden ELDP zaměstnanci a jeden uchová ve své evidenci po dobu tří let. Zaměstnavatel má povinnost s obvodní správou sociálního zabezpečení spolupracovat.